Skutečně, zkuste mi připomenout, pane Skopečku prostřednictvím pana předsedajícího, kdy tu něco takového zaznělo, byť chápu, že vy to možná dedukujete nepřímo z diskuse nad daněmi.
Děkuji.
Otázku daní a evropského financování v této oblasti probíráme poměrně podrobně. Nicméně jednu věc musím zdůraznit. My nepodporujeme zvýšení korporátních daní v České republice, my podporujeme zvýšení jejich vymahatelnosti, aby se tam nedělaly daňové podvody, ale ta sazba samotná je podle nás v tuto chvíli v pořádku. My chceme v rámci Evropské unie hájit naše národní zájmy. A náš zájem je to, aby země, které mají ten daňový základ výrazně nižší, ho zvedaly a nezneužívaly to, že kondenzují v rámci toho jednoho malého území daně z celé Evropy, tak v rámci toho, aby prostě České republice neunikaly peníze. Takže my nechceme zvýšit daně z příjmů právnických osob na úroveň Německa, my chceme, aby je Irsko ideálně zvýšilo na úroveň České republiky. A musím souhlasit s panem Stanjurou, že problém není primárně výše sazeb, ale ty výjimky a různé způsoby obcházení těch sazeb.
Děkuji.
To je docela možné. Ale jako starosta jsem samozřejmě musel předkládat výsledky výběrového řízení a musel jsem výběrové řízení podle zákona provést. V tom evropském projektu prostě pouze chtějí, aby bylo podle zákona provedeno. Oni nám neříkají, jak ho máme provést. Já si také myslím, že úspěch Evropy je dán mnoha faktory. A on je dán faktory, které jsou civilizační, že jsme se po dlouhá staletí dopracovávali k systému, který stojí na určitých hodnotách. Například to, že jsme si všichni před zákonem rovni. To není běžné v každé společnosti, že umíme využít, byť jsou tady nářky, a neumíme to stoprocentně, například pracovní síly žen, které se umí zapojit, protože máme takovýto systém. A tak dále a tak dále.
Nyní požádám o vystoupení pana poslance Lubomíra Volného. Připraví se pan poslanec Skopeček a zatím třetí v pořadí a poslední přihlášku na faktickou poznámku má pan poslanec Vojtěch Munzar. Tak, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Děkuji, pane předsedající. Takže já bych chtěl přímo z vašich úst slyšet jasnou a přímou odpověď: Jste pro hlubokou integraci Evropské unie a pro evropský superstát? Ano, nebo ne?
Nyní tedy požádám o vystoupení pana poslance Skopečka.
Já jsem tady byl nařknut z toho, že někomu vkládám do úst nějaká slova. Já vás vůbec nekritizuji za to, že chcete evropský superstát. Já to považuji za legitimní názor a legitimní politickou pozici. A kde jsem ho získal? Získal jsem ho z vašich vystoupení na výboru pro evropské záležitosti, získal jsem ho i z osobních debat s některými z vás, kdy jste prostě řekli, že pro vás je národní stát přežitek a že si přejete hlubší formu evropské integrace směřující k evropskému superstátu. Já tomu budu rád. Ale zatím všechny ty rétorické výstupy i praktická hlasování o konkrétních věcech to znamenají. Přece určit si daně je základní atribut suverenity každého státu.
Děkuji. A nyní tedy pan poslanec Vojtěch Munzar.
Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Je to tak, že Evropská unie, ten projekt je od samého počátku projektem na cestě a projektem, který se vyvíjí a samozřejmě musí reagovat i na změněnou situaci jak uvnitř členských států, ale i okolo nás. Dále zde máme bod konkurenceschopnost. Do konkurenceschopnosti jde podle tohoto návrhu 15 % rozpočtu. Je to 500 milionů lidí, kteří žijí v nejbohatší a nejstabilnější části světa, a myslím si, že je velice dobře, že do tohoto klubu patříme.
Vážená paní poslankyně, já se omlouvám, ale skutečně to nejsou podmínky pro to, abyste mohla pokračovat.
Dalším bodem je otázka soudržnosti a hodnot. To je realita. Máme zde samozřejmě i další oblasti, jako jsou přírodní zdroje a životní prostředí. Vnímám to, že toto je velmi citlivou otázkou na české politické scéně. Další oblastí, která je podporována objemem 35 miliard eur, je migrace a správa hranic. Je to téma, o kterém tady často hovoříme, a jsou tady konkrétní kroky, které již byly učiněny. A já považuji za velice správnou cestu to, aby toto bylo řešeno z velké části právě na evropské úrovni. Proto si myslím, že projekt, kde má být 10 tisíc lidí, kteří budou hlídat společnou hranici Schengenu, je správný. Určitě další kapitolou je kapitola bezpečnosti a obrany, kde se navrhuje navýšení, posílení v rámci této kapitoly na 23 miliard eur. Sousedství a svět. Někteří možná i v souvislosti se včerejší rozpravou by říkali, vždyť se nás to netýká. Ale já jsem přesvědčena, že čím dál tím víc se nás bude týkat to, co se děje okolo nás, čím dál tím víc se nás bude týkat to, co se děje zejména na tom velmi blízkém africkém kontinentu. Je naprosto zřejmé, že je v našem životním zájmu mít bezpečné okolí, ať už se to týká zemí západního Balkánu, nebo východního partnerství.
Vážený pane nepřítomný ministře, vážené paní ministryně, kolegové, kolegyně. Já bych rád interpeloval ministra školství ve věci maturitní zkoušky a její revize. Je známo, že se v tuto chvíli zvažuje revize současné podoby maturitní zkoušky, hlavně k tomu, co je původně plánováno, to je ta otázka povinné zkoušky z matematiky a podobně. Já se v tuto chvíli nechci ptát na ty diskuse a debaty, které se vedou v rámci Centra pro zjišťování výsledků ve vzdělávání CERMAT, ale chci se zeptat, zda Ministerstvo školství v rámci této debaty také považuje za důležité a vede v tom nějaká jednání ať už v rámci vlastního rezortu, nebo s Ministerstvem práce a sociálních věcí, a to ve věci revize katalogu profesních požadavků, konkrétně tedy Národní soustavy kvalifikací, což je informační portál Ministerstva školství, ale současně Národní soustavy povolání, kterou spravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Obor kosmetička je dnes v soustavě uveden s povinnou maturitní zkouškou. Dodnes mi nebyl nikdo schopen vysvětlit, proč by kosmetička měla mít maturitní zkoušku. Pokud by tento a podobné další obory byly této povinnosti v Národní soustavě kvalifikací zbaveny, věřím, že by to pomohlo celé soustavě. A možná i potom bychom mohli jiným způsobem uvažovat o revizi současné podoby maturitní zkoušky.
Já velice děkuji za dodržení času. Také děkuji.
Vážený pane předsedající, vážený nepřítomný pane ministře, dámy a pánové. Interpeluji vás jako ministra zahraničí a předsedu ČSSD ve věci stále se zhoršující personální situace na Ministerstvu zahraničních věcí. Nebo by se možná hodilo vzhledem k současnému tristnímu stavu věcí říct, ministerstvu loutek a duchů. Toto přirovnání je více než zasloužené ze dvou důvodů. Novým nominantem ČSSD na ministra zahraničních věcí se má stát Pocheho asistent Tomáš Petříček. O tomto muži víme dvě věci. Oficiálně bude mluvit zmenšená Pocheho verze, loutka Petříček, reálně ho bude zezadu ovládat mistr loutkař Poche, který bude určovat politickou agendu a dělat veškerá rozhodnutí. Že Jakub Dürr odchází na stálé zastoupení do Bruselu a Ivo Šrámek do OBSE ve Vídni, se vědělo hodně dlouho dopředu. Nicméně tato výběrová řízení byla z nějakých důvodů zrušena. A ptám se proč. Děkuji za pozornost.
Také děkuji. Než vystoupí další poslanci se svou interpelací, máme tady omluvenku.
Prosím o odpověď jak v souladu s jednacím řádem, tak do datové schránky. A všechna data, která mi v této věci poskytnete, bych poprosil ve strojově čitelném formátu.
Prosím paní poslankyni Kovářovou, která bude interpelovat ve věci zákona o sociálním bydlení paní ministryni Maláčovou. Prosím, paní poslankyně.
Dle mých informací bylo totiž upuštěno od přípravy nového zákona o sociálním bydlení, přestože závazek k jeho přijetí je obsažen v programovém prohlášení vlády. Vážená paní ministryně, jaké budou vaše budoucí kroky v oblasti sociálního bydlení? Pokud skutečně vláda nepůjde legislativní cestou, jaká opatření a v jakém časovém horizontu plánujete provést? A dovolte mi ještě jednu otázku stran vašeho rezortu. Které to jsou?
Také děkuji. Prosím paní ministryni o odpověď.
V dnešní době situace kolem bydlení je velmi kritická, myslím si, že se na tom všichni shodneme. Dnes najít velmi slušné bydlení za rozumnou cenu mají problém téměř všichni.
A dovolte mi na vás směřovat dotaz od paní Kateřiny. Vždyť to je absurdní a nesystémové řešení. Děkuji za odpověď.
Prosím pana ministra o odpověď. A než mu dám slovo, tak přečtu omluvenku. Pan poslanec Richter se nám omlouvá do 16 hodin z pracovních důvodů.
Já si myslím, že my musíme řešit obě věci. Samozřejmě motivovat současné lékaře a samozřejmě absolventy, aby šli do českého zdravotnictví, ale zároveň musíme vidět do budoucna. Jasně, my musíme řešit i ty, kteří teď absolvují nebo jsou v českém zdravotnictví. Ale jak říkám, zároveň musíme navýšit kapacity lékařských fakult, protože ten současný počet absolventů nestačí. Prostě nebude stačit. A bohužel stárnou, stejně jako stárne celá populace. Praktický lékař pro děti a dorost v průměru má 59 let, což je samozřejmě obrovsky vysoký věk. Protože když se podíváte na platy těch, kteří učí dneska na lékařských fakultách, tak jsou zhruba poloviční, možná ani ne, oproti tomu, pokud ten lékař je v klinické praxi. Dneska máme průměrný plat lékaře někde kolem 72 tis. korun měsíčně. To je samozřejmě obrovský nepoměr.
Také děkuji.
To je samo o sobě zajímavé. Čili pokud tomu rozumím dobře, ty zlé obce vám kazí ten pěkný rozpočet. A já si tedy s veškerou povinnou úctou náležející vašemu úřadu, paní ministryně, myslím, že je to pěkná hloupost.
Také děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Takže nejdřív trochu obecně. Návrh státního rozpočtu byl sestaven v plném souladu s fiskálním pravidlem, který zohledňuje střednědobý rozpočtový cíl. Máme zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a ten implikuje zodpovědné hospodaření veřejných financí.
Tomáš Hanzel od 10.00 do 12.30 z pracovních důvodů, celý den Milan Chovanec ze zdravotních důvodů, Miloslav Janulík z pracovních důvodů, Marian Jurečka z pracovních důvodů, Miroslav Kalousek ze zdravotních důvodů. Celý den Patrik Nacher z pracovních důvodů, do 14.30 Ivana Nevludová z pracovních důvodů. Celý den Veronika Vrecionová a dopolední jednání Pavel Žáček z pracovních důvodů. Prosím, teď dávejte pozor, protože budeme konstatovat omluvy členů vlády, a protože odpoledne jsou interpelace, tak abychom věděli, jak si interpelace naplánovat. Richard Brabec na celý den také omluven z pracovních důvodů. Klára Dostálová od 14.30 do 19.00 hodin z pracovních důvodů, Jan Hamáček celý den z pracovních důvodů, do 14.30 čili na odpolední interpelace bude přítomen ministr spravedlnosti Jan Kněžínek. Lubomír Metnar z pracovních důvodů celý den. Do 11.00 hodin Robert Plaga z pracovních důvodů, čili také bude přítomen na interpelace, a na celý den se omlouvají Antonín Staněk z pracovních důvodů a Miroslav Toman. Vojtěch Adam na dopolední jednání z pracovních důvodů, tedy také bude přítomen na ústních interpelacích. Poté bychom projednávali body z bloku smluv v prvém a druhém čtení. To je jeden návrh. Má ještě někdo návrh do pořadu schůze? Zahájil jsem hlasování číslo 149 a ptám se, kdo je pro. Děkuji vám.
Proto se domníváme v sociální demokracii, že zákon o sociálním bydlení, čistě takto pojatý zákon, už je překonaný, a co Česká republika potřebuje, tak je nějakým způsobem uchopit otázku bydlení, jeho dostupnosti a kvality komplexně. Proto budeme usilovat o zákon o dostupném bydlení, nebo zákon o bydlení - ten název je vlastně podřadný, ale jde o to zajistit právní rámec pro tuto celou problematiku. Jak jistě víte, tak bydlení je v kompetenci Ministerstva pro místní rozvoj a to ministerstvo v tuto chvíli připravuje koncepci, nebo strategii bydlení. Děkuji za pozornost.
Děkuji, paní ministryně.
Děkuji za ten doplňující dotaz, je to přesně tak. A je to přesně, jak zmiňujete, Ministerstvo práce a sociálních věcí vždycky bude usilovat o to, aby celá ta záležitost byla řešena komplexně. Takže to je přesně ten směr, kterým se chceme ubírat. Dnes má problém s bydlením i střední třída. Bavíme se tu o rodinách s malými dětmi, o seniorech, zdravotně postižených, matkách samoživitelkách atd.
Děkuji.
Vážený pane ministře, uznávám, že název mé interpelace zní dost hrozně. Není ale z mé hlavy, je převzatý z článku na Novinkách, kde se hovoří o komunálních volbách jako o volbách, které jsou s ohledem na možnost manipulace prý nejrizikovější. Sdílíte tuto nedůvěru, pane ministře? Jaké kroky jste již učinili a jaké plánujete do budoucna? Patří mezi zvažovaná opatření také konání voleb v jednom dni? Děkuji za odpověď.
Já také děkuji. Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za ten dotaz. Co se týká těch aktuálních statistik, tak pro vaši informaci, ke konci roku 2017, což je to nejaktuálnější číslo, bylo v České republice vypláceno 38 522 sirotčích důchodů, z toho 37 956 bylo jednostranných sirotků a 566 oboustranných. Pokud se však ptáte na to, kolik dětí máme v ústavní péči, předpokládám, že ten dotaz směřoval tímto směrem, tak bych nejdříve chtěla říct, co znamená pojem právně volné děti, abychom to nějakým způsobem rozklíčovali. Právně volné děti jsou buď ty, u kterých rodiče udělili souhlas k osvojení nebo soud rozhodl o tom, že není třeba souhlasu rodičů k osvojení, je to zejména z důvodu nezájmu rodičů o to dítě. To je důležité. Takže čím starší dítě, tak tím menší zájem o to dítě. Další komplikací, když to tak nazvu, je zdravotní stav těch dětí. Takže to je další faktor, který rozhoduje.
Děkuji.
Velmi děkuji za odpověď a využiji, když jsme otevřeli to téma, příležitosti, abych se vás zeptal, jak hodnotíte nebo jak nahlížíte na komentáře některých českých politiků, které se týkají pěstounů.
Prosím paní ministryni o doplňující odpověď.
Asi víte, že v těchto týdnech probíhají tzv. týdny pěstounství. Takže já to vnímám jako klíčovou záležitost, velmi důležitou.
Omlouvá se nám paní poslankyně Prosím pana předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledky.
Jak jsme avizovali, požádal jsem o oznámení výsledků ještě před půl třetí, abychom nezkracovali čas nutný pro interpelace. V prvním bodu, jak byl avizován, Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu, jsme vybírali ze dvou kandidátek. Obsazovali jsme jedno místo. Konstatuji, že bylo vydáno 138 hlasovacích lístků. Do volební urny bylo odevzdáno 137 platných i neplatných hlasovacích lístků. Jeden lístek tedy nebyl odevzdán. Kvorum nutné pro zvolení bylo 70. Kandidátka Irena Ondrová získala 48 hlasů a paní Stanislava Spoustová získala 58 hlasů. Konstatuji tedy, že v této volbě nikdo nebyl zvolen a volba tím končí.
Děkuji.
Tady mohu konstatovat, že sněmovna při volbě byla úspěšná, volbu uzavřela, zvolila kandidáta. Opět bylo vydáno 138 hlasovacích lístků, odevzdáno 137, tedy jeden odevzdán nebyl. Vybírali jsme ze dvou kandidátů. Pan Pavel Šotola získal 48 hlasů a zvolen nebyl.
Také děkuji. Ústní interpelace Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic. Upozorňuji interpelující poslance i interpelované členy vlády, že ihned po ukončení interpelací na omluveného předsedu vlády budou následovat interpelace na členy vlády.
Vážený pane nepřítomný premiére, obracím se na vás jako na předsedu Bezpečnostní rady státu ve věci výroční zprávy o extremismu. Podle informací z médií se vydání zprávy opozdilo hlavně kvůli připomínkám Kanceláře prezidenta republiky. Návrh zprávy totiž na několika místech varuje před hnutím SPD. V meziresortním připomínkovém řízení kritizoval tyto pasáže i ředitel bezpečnosti Pražského hradu Jan Novák a zpráva prý musela být přepracována. Dle médií se tak musely přepsat části a pasáže, které se zabývají právě hnutím Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury.
Mají problémy, protože nejsou připraveny technicky na to, aby jezdily tímto tempem. Lidé stojí v chodbičkách, průvodčí neprochází tímto vlakem, protože se prostě nedostane přes ten vlak. A zdůrazňuji, jedná se o mezinárodní spoje, a zvlášť s ohledem na vaši národnost bych chtěl nápravu.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane nepřítomný předsedo vlády, další dotaz. Cituji: Zajímalo by mě, jak se staví pan premiér, potažmo jeho strana k návrhu zákona pirátské strany a doporučením Jindřicha Vobořila ohledně regulace konopí. Za mě jde o docela konzervativní návrh, který umožní normálním lidem dělat, co je baví, a zároveň se výrazně omezí působení černého trhu.
Já také děkuji.
Vážený pane premiére, v programovém prohlášení současné vlády se k tématu sociální politiky uvádí následující: V této oblasti zahájíme dialog s obcemi o funkčním rozdělení rolí v sociální oblasti a po dohodě navrhneme takové změny, aby práce s klientem byla skutečně účinná. K tomu je zapotřebí vytvořit novou potřebnou legislativu řešící sociální práci a problematiku sociálního bydlení včetně definování potřebných investičních, personálních a provozních zdrojů včetně jasných kompetencí a pravidel mezi jednotlivými rezorty a mezi státem, kraji a samosprávou. Spolupráce mezi státem a samosprávami bude digitalizována a údaje sdíleny. - Tolik programové prohlášení vaší vlády, ve kterém se zavazujete přijmout zákon o sociálním bydlení. Před několika týdny jste se ale začal k zákonu o sociálním bydlení stavět odmítavě, a tak mě přirozeně zajímá, zda došlo v rámci stávající koalice ANO, ČSSD a KSČM k dohodě, která toto ustanovení vládního programového prohlášení neguje.